Předpokládám tady pouze obecné poučení o tom, jaké rozdíly mohou být mezi sliby, skutečnými úmysly a činy a jejich důsledky. Živnostníci představovali vždy vrstvu, která stabilizovala společnost. Jejich činorodost a ochota nést odpovědnost za svou prosperitu a živobytí svých zaměstnanců je činila do značné míry nezávislými na státu, od něhož vždy žádali jen vytváření podmínek pro svou práci. Koneckonců právě na drobných podnikatelích, malých podnicích, na živnostnících, zemědělcích soukromých byl postaven nebo vybudován, vznikl novodobý český národ. Současná vyspělá Evropa si úlohu malých a středních podniků pro svou ekonomickou stabilitu dobře uvědomuje. Podle tohoto dokumentu dosažení nejlepších možných podmínek pro malé a střední podniky závisí především na společenském uznání podnikatelů.
Budeme pokračovat v přerušeném jednání. Ať už máme názor jakýkoliv, měli bychom mezi sebou udržovat pravidla slušného chování. Já vám děkuji. A nyní prosím pana poslance Korteho, aby pokračoval ve svém projevu.
Děkuji za vrácení slova. Budu pokračovat. Poněkud mě zaráží, že celý ekonomicky rozvinutý svět je tak zaboudlý, že to ještě nepochopil a nepřijal tento převratný systém. Má ho Chorvatsko, což není zrovna ekonomický tygr, a ze zemí bývalé patnáctky má něco jako evidenci účtenek Švédsko, Belgie, Itálie. Takže v tom patrně spočívá ta převratnost. Stoupající trend výběru daně se zavedením EET převrátí na nižší, tedy původní úroveň. Bravo, naozaj, pekný úspech! Je to tedy patrně nějaké páně Babišovo krédo. Pozoruhodná je jenom třetí věta: Je pak hlavně na politicích, aby ukázali, že s vybranými veřejnými prostředky umějí smysluplně nakládat. Pro pána Jána, kdo jiný by měl nakládat s vybranými veřejnými prostředky než politici?! Enigmatičnost této věty je patrně dána tím, že pan ministr Andrej Babiš není politik. Co to přinese a co to bude stát? Ale tak se na to podíváme trochu blíže. Takže našemu milému panu ministrovi jenom na splnění této jedné položky schází více než 28 mld.!
Není to samozřejmě spočítáno zcela exaktně. I když zde připouštím, že pan ministr zde představil některé kroky a nástroje, kterými, řekněme, bojuje s šedou ekonomikou, nicméně pořád je to pouze v jednotkách miliard. Já bych jenom velice stručně se ještě zmínil o zprávě Asociace podnikatelů a manažerů a pak ještě na dvou příkladech položil dvě krátké otázky. Dále požadavek proporcionality je však také obecně kladen na každý právní předpis, který je nebo má být součástí českého právního řádu. Zavedením zákona o elektronické evidenci tržeb bude tak zasaženo pravděpodobně do základního práva, a tudíž je zde vlastně postaven do střetu - je zde do střetu postavena - základní právo a svobody, jako je právní úprava, podrobována takzvanému testu proporcionality, jehož součástí je taktéž zkoumání potřebnosti, porovnání zkoumaného legislativního nástroje s jinými prostředky, jež umožňují dosáhnout stejného cíle. A k závěru, jak jsem slíbil, dvě takové otázky z reálného prostředí. Stát současně deklaruje srovnání podmínek pro poctivé podnikatele, což by se mělo projevit v konečném důsledku narovnáním konkurenčního prostředí. Nicméně se zde nabízejí dvě otázky, zda je to skutečně pravda. Jeden příklad. Jsou dva pěstitelé zeleniny, kteří prodávají svoji produkci, jeden v kamenném obchodě na náměstí, vedeném podle příslušných předpisů jako maloobchod, bude muset vést samozřejmě EET. Druhý pěstitel je evidován jako soukromý zemědělec, prodává zeleninu na trhu či internetu, má živnostenský list na zprostředkovatelskou činnost - a EET vést musí, nebo nemusí? Podobným příkladem je vinařství, a zde chci deklarovat, že si českých vinařů a zejména moravských velmi vážím, nicméně je to podobné.
Každopádně oceňuji věcnost vašeho příspěvku do diskuse.
Děkuji, pane předsedající. Pokud bude možnost, tak rád ještě dopovím příště.
Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Foldyna. Jako další je přihlášena paní poslankyně Chalánková. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, poslanci TOP 09 jsou adresáty mnoha dopisů drobných živnostníků, podnikatelů a také z nich bych vám některé zde mohla číst. Například jeden: Proč jsem proti elektronické evidenci tržeb? Protože je to socialismus v praxi. Měl bych řadu důvodů být pro zavedení elektronické evidence tržeb a mám jen dva důvody být proti. Nejprve proč bych mohl být pro. Jsem příznivcem moderních technologií, jsem pro férové podnikání, nemám rád jakékoli porušování zákonů, mám rád pořádek v účtech a přehled o chodu firmy.
Tak pěkné dopoledne ještě jednou i ode mne. Já se tady nechci přít, jestli tenhle výrok někdy zazněl explicitně. Tím reagoval na náš růst preferencí. To tady zaznělo. Jaká je jeho představa o tom počtu podvodníků mezi živnostníky, jestli sdílí tento názor svého poslance jeho poslaneckého klubu. A to číslo bylo poměrně vysoké a urážlivé vůči živnostnickému stavu.
Já už se asi nebudu hlásit na příště, protože to by se dalo pořád donekonečna reagovat. Je to velmi, velmi laciné. A myslím si, že v tomhletom směru zvláště. Opět opakuji, je potřeba, abyste si uvědomil, že vláda se zodpovídá právě Poslanecké sněmovně. Když tak si to ještě znovu nastudujte.
Nyní tedy řádně přihlášení do rozpravy.
Děkuji za slovo. Přiznávám, že nejsem finanční expert ani expert na řízení celého systému finančnictví, účetnictví, výkaznictví a podobně, a že tedy o té věci budu mluvit z obecného, řekněme politického pohledu. Pravicová scéna se snažila optimalizovat DPH tak, jak bylo potřeba podle hospodářské situace, a vycházet z toho, aby co nejdříve se začaly sazby sjednocovat. Jestli budou tedy levnější základní potraviny a spolu s nimi i pivo, tak je to výsměch všemu, o co se tady řada lidí v minulosti snažila, aby tento národ žil zdravěji a byl k tomu nějakým způsobem alespoň nepřímo veden. A pokud jde o sníženou daň na knihy, tak tam by bylo možno vést velmi podobnou rétoriku.
Já samozřejmě jako koaliční poslanec stále nemám důvod vysloveně proti EET být, nicméně kolegům děkuji, že poprosili o odstranění toho transparentu. Mluvili jste tu o snížení DPH na sudové pivo. Nicméně v tomto případě to považuji za takový krásný předvolební tah, protože snad už ve starém Rakousku se říkalo, že vláda, která zdraží pivo, padne. My jsme se přesvědčili, že to u nás neplatí, ale věřím, že pivaři a hostinští ocení snížení DPH na sudové pivo. Je stále a stále dražší a přiznám se, jelikož my v nemocnicích, tedy mám na tom osobní zájem, spotřebujeme vody hory, DPH nám nikdo nevrací. Takže já bych chtěl poprosit, jestli se bude snižovat DPH na pivo, zvažte, zdali voda není přece jenom cennější. A věřím, že to ocení i ti, co do hospody nechodí.
Já děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.
A to, o čem jsem mluvil - ono přece jenom ty nealkoholové nápoje bychom měli preferovat, že? Já se nechci nikoho zastávat a hlavně ne toho, co všechno špatného se u nás udělalo v minulé době. Vždycky se říká, co všechno se udělalo špatně. A to byl systémový krok. Může to koaliční rada projednat. Děkuji za slovo.
Děkuji. A nyní prosím s řádnou přihláškou pana poslance Korte.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dovoluji si upozornit, že jméno Korte je sklonné, skloňuje se Korte, Korteho.
Ano, děkuji. Ale běží vám limit.
Brožura sama však vzbuzuje leckteré otázky. Není tam totiž tiráž, není tam vydavatel, není autor. Jinak je to tedy v podstatě anonymní pamflet.
Já poprosím pana ministra, aby ceduli položil.
Nicméně... Já bych prosil pana ministra, aby nerušil, nemumlal. Budu muset s tím textem pracovat tak... Budu muset s tím textem pracovat tak, že autorem je Andrej Babiš!!! Takže se, dámy a pánové, podíváme na tu předmluvu. Tak tam je gramatická chyba, pane ministře, mělo by tam být mne, ale to byste asi nepochopil. I když jsem se tomu dost dlouho bránil, dnes mám dva velice - vykřičník - chytré telefony... Budete mi furt do toho kvákat, paní místopředsedkyně?! Dozvěděli jsme se, že máme učenlivého ministra, který se neváhá pochválit. Ještě nedávno, když mával kolegovi Šinclovi pod nosem svou složkou, tvrdil, že dává přednost papíru. Škoda jen, že se nenaučil vybírat daně.
Tak pane poslanče, já se omlouvám.
Podívám se teď na oblast pediatrů. Je to specializace doktorů, se kterou jsou rodiny úzce spjaty a která z hlediska jejich zastoupení je alarmující již dnes. Dle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka je situace u praktických dětských lékařů úplná demografická katastrofa. Všichni lékaři v České republice stárnou, ovšem naprosto nejhorší situace je u praktických lékařů pro děti. Kritizovali zvýšenou byrokracii i náklady. Na první pohled nemusí být tento sociální aspekt elektronické evidence tržeb patrný. Je třeba si však uvědomit, že svého praktického lékaře mají lidé nezřídka na celý svůj život a nemálo z nich počítá s tím, že už u něj nějak dožijí, což nemusí nastat, pokud skutečně svoje ordinace zavřou. Chtěla jsem se zeptat, pane ministře: Berete toto varování lékařské komory vážně? Děkuji za odpověď.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, před posledními parlamentními volbami jsme slyšeli z ústa mnoha představitelů hnutí ANO 2011 různé výkřiky o tom, že jsou novým subjektem, který naše politická scéna ještě nezažila. Na předvolebních mítincích se občané dozvídali, že hnutí ANO změní politiku, protože nepřináší tradiční střet levicových a pravicových hodnot, ale politiku pro všechny. Očekávali jsme ty razantní změny k lepšímu, které mělo nové politické koště přinést. První plody práce vidíme již po dvou letech. Ministr financí Andrej Babiš představil další deficitní rozpočet. V říjnu roku 2014 ministr financí Andrej Babiš, bojovník proti pravolevému vnímání světa, řekl, že se nám tu profilují dvě strany. Jedna levicová, Česká strana sociálně demokratická, a jedna pravicová se sociálním cítěním -a to jsme my, tedy hnutí ANO. Od představitelů pravicové politiky veřejnost očekává minimalizaci státních zásahů, rovnost příležitostí, zdůrazňování odpovědnosti a svobody jednotlivce, důsledné oddělení státu a společnosti včetně liberálního přístupu k trhům. Všechny tyto principy pravicové hnutí ANO porušuje. S malými a středními podnikateli a živnostníky rozhodně žádnou solidaritu neprokazuje. Nová agenda a velké objemy dat si navíc vyžádají stovky nových státních úředníků. Pojďme se zamyslet, jaké budou důsledky přijetí elektronické evidence tržeb. Její přijetí učiní z podnikatelů nesvéprávné malé děti a podlomí poslední zbytky důvěry, které malí a střední podnikatelé ke státním institucím chovají. Fízlování státu v kombinaci s neúměrným růstem administrativní zátěže, to je pravé české podnikatelské terno. Ptám se vás, pane ministře: Zaplatí někdo živnostníkům nákup pokladen? Uhradí někdo živnostníkům náklady na wifi připojení, na případnou výměnu pokladny nebo na pořízení nového softwaru, až to budou okolnosti vyžadovat? Pochybuji rovněž o výhodnosti celé této taškařice pro stát. Uvedení systému v život má dle propočtů vyjít asi na 10 miliard korun. Kdy se tyto peníze státu vrátí? Nebylo by lepší místo evidence tržeb snížit o 10 miliard deficit? Chce se dosáhnout toho, aby živnostníci a malí obchodníci přiznávali tržby. Pokud zavedu povinný elektronický systém pro všechny, tak toho dosáhnu. Je otázka, jestli náklady odpovídají dosaženému efektu, který z toho bude. Je to od začátku příliš ambiciózní. Tolik Jiří Rusnok. Další paradox jsme z úst Andreje Babiše slyšeli v červenci 2014, kdy nám pan ministr s velkou pompou oznámil, že - cituji: Evidence tržeb je důležitá v boji proti šedé ekonomice a zároveň vytváří férové podmínky pro všechny podnikatele. Vede zákon, který má platit pro někoho a pro jiného ne, k narovnání podnikatelského prostředí? Vytváříme tím férové podmínky pro všechny podnikatele? Na stránkách některých restauratérů obávajících se o samotnou jejich podnikatelskou existenci odpovídá Finanční správa velmi zdvořile. Neměli bychom systémové problémy řešit ještě před schválením zákona ve třetím čtení?
Procedura se hlasuje bez rozpravy a hned.
Já jsem říkal, že navrhuji, aby se o tomto zákonu hlasovalo ve třetím čtení až po řádném ukončení diskuse.
Tento návrh byl zamítnut. V tom případě budeme hlasovat o procedurálním návrhu tak, jak ho přednesl pan předseda Faltýnek. Odhlásím vás všechny. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s procedurálním návrhem byl vysloven souhlas. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Pro pořádek říkám, že přestávku může ohlašovat pouze předseda klubu.
Kolegové z KDU-ČSL, až tento proces bude shledán nestoudným, nezákonným a s demokracií neslučitelným a až vy budete tvrdit, že vy za to žádnou odpovědnost nenesete, protože vy jste jenom bránili tomu nejhoršímu, a že tu odpovědnost nese ten ministr financí, který prosazoval něco, co vy jste vlastně nechtěli, a jenom jste bránili tomu nejhoršímu, tak promiňte, neříkejte to. Já budu první, kdo vám řekne, že je to vaše pokrytectví. Že tato vláda může takhle znásilňovat právní řád jenom proto, že vy jste podpořili... Až přestane řvát Faltýnek, budu pokračovat. Jinými slovy, aby ten ministr vlády mohl být estébák. Za těch 25 let, co jsem byl vaším členem, si pamatuji, že jedna z mála věcí, na kterých jste trvali, je vláda práva. To znamená, že pravidla platí. Až budete říkat - a vy to budete říkat! Vy jste jenom připustili nemravnost pro svá vlastní koryta! .
Pro pořádek zopakuji, že jsem jednal v souladu s jednacím řádem.
Protože vaše mnohé působení v dobách, kdy jste byl v řadách KDU-ČSL, tak do dnešních dnů neseme negativní důsledky a rozhodně nejsme na tato vaše některá rozhodnutí v minulosti hrdi. Ano, každá vláda má svá pozitiva i negativa. A když se podívám na účast ve vládách, kde jste byl vy, na poslední vládu, kde jste byl účasten, ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, nechť si každý občan této země udělá obrázek, jak tato vláda byla prospěšná. Jak bylo prospěšné vaše působení v politice. Takže napřed se podívejte na svoji historii, a potom mějte ambici tady kázat a apelovat na KDU-ČSL! A říkat něco z titulu bývalého předsedy KDU-ČSL.
Máte slovo, pane předsedo. Prosím.
Děkuji za slovo. Já jsem vám nevyčítal minulost. Já jsem upozorňoval na tu budoucnost, o které nepochybuji. Protože dřív nebo později vy, protože to máte v genech, budete říkat, že jste za nic nemohli. Že to byla koaliční dohoda. Že vy jste to mysleli vlastně dobře a bránili jste nejhoršímu. Tak teď se nevymlouvejte!
Relevantním a komplexním materiálem, kterého se opozice dožaduje, je důvodová zpráva včetně zprávy RIA. Pan poslanec Kučera se zde minulý týden snažil shodit kvalitu sněmovního tisku, respektive důvodové zprávy a zprávy RIA. Zaznělo, že důvodová zpráva je pouhý marketingový produkt a že naše zpráva RIA je špatná. Jak je tedy možné, že odborný aparát Úřadu vlády naopak Ministerstvo financí pochválil a dává zprávu RIA za vzor v rámci své metodiky? Ano, toto si můžete ověřit na webových stránkách Úřadu vlády, a svědčí to o dobře odvedené práci zaměstnanců resortu Ministerstva financí. Nyní budu reagovat na připomínky pana poslance Plíška. Navíc byl vládě v lednu 2015 předložen materiál nelegislativního charakteru obsahující analýzu variant přístupu k problematice elektronické evidence tržeb. Ze strany odboru kompatibility nebyly ve vztahu k malým a středním podnikům vzneseny žádné připomínky. Zde je důležité říci, že nařízením nebudou ukládány žádné povinnosti. Tedy dikce uvedeného ustanovení bude splněna. Nikde není řečeno, že tento institut bude využit. Pouze je možné pružně reagovat na zmírnění potenciální tvrdosti u specifických modelů podnikání, které nyní nemůžeme předvídat. Dále jsme byli obviněni z toho, že důvodová zpráva neobsahuje informace o potenciálních bezpečnostních rizicích projektu. Chci zde zdůraznit, že důvodová zpráva má podle legislativních pravidel vlády pevně danou strukturu. Výčet toho, co má důvodová zpráva obsahovat, je taxativní a všechny části jsou řádně zapracovány. Finanční správy nejsou de facto vyžadovány žádné údaje, ke kterým Finanční správa nemá přístup již nyní, že se mění pouze způsob sběru údajů, data nebudou ze strany poplatníka poskytována ex post jako v případě daňového přiznání, ale online v reálném čase, a tak dále. Ohledně připomínek Úřadu na ochranu osobních údajů ještě doplním, že velká část těchto připomínek vycházela spíše z nepochopení systému elektronické evidence tržeb či byla procesní povahy. Samozřejmě není pravda, co uvedl pan poslanec Vilímec, že zákon nepřipouští možnost odvolání proti rozhodnutí o uzavření provozovny. V daném řízení se postupuje podle daňového řádu, který odvolání obecně připouští. Ačkoliv bych rád přistupoval k této diskusi pouze pozitivně, na závěr bych chtěl zmínit hrubou lež, kterou zde minule prezentoval pan poslanec Kučera, který uvedl, že slovenský ministr financí odstoupil kvůli elektronické evidenci tržeb a chaosu mezi podnikateli. Za prvé, doktor Dušan Mramor je ministrem financí Slovinska. Tak nevím, v čem je Česká republika tak specifická, že u nás to nejde. Na závěr bych jenom zopakoval svoji prosbu.